Při součtu z volebních uren bylo odevzdáno 187 lístků, jeden lístek tedy zůstal neodevzdán. Navržený kandidát pan Jan Kinšt obdržel 139 hlasů a druhý kandidát Roman Procházka 128 hlasů. Konstatuji, že tedy oba kandidáti, které navrhl pan prezident Kala, byli Poslaneckou sněmovnou zvoleni a mohou se stát členy Nejvyššího kontrolního úřadu. Tolik všechny volební body. Děkuji za pozornost.
Než se vrátíme k přerušenému bodu změna azylové politiky, tak vás seznámím s došlými omluvami. Nyní se vracíme k přerušenému bodu Tím, kdo je na řadě, je pan poslanec Rozvoral.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil 19. října minulého roku návrh nové směrnice o přerozdělování imigrantů v Evropské unii, který se má stát reformou Dublinského protokolu. Tato připravovaná reforma ukotvuje povinné přerozdělování imigrantů a nově určuje, že všechny členské země Evropské unie jsou povinny přijímat imigranty podle přerozdělovacího mechanismu, který určí Evropská komise podle klíče HDP a populace. Strašákem této novely je hlavně to, že jednotlivé členské země nebudou mít kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké imigranty dostanou přiděleny.
Já teď znovu zopakuji, že budu mluvit za SPD. Já prostě nevyměním Dublin IV a bezpečnostní riziko České republiky za Faltýnka a Babiše. Kdežto tady si myslím, že to je důležitá věc. A někdy mám pocit, jako by ostatní politické strany neměly jiný politický program, než je Faltýnek a Babiš.
Děkuji, pane předsedo.
Budeme to hlasovat jedním hlasováním.
Ať tím dříve vyvrátí všechny ty lži a pomluvy o kauze Čapí hnízdo, tak ať mají čas, ať mohou pracovat, ať je nezdržujeme od práce.
Tak, děkuji. Eviduji vaši přihlášku k pořadu schůze.
Ten první by byl blok tajných voleb, které jsou k dnešnímu datu technicky připraveny k provedení. A je to za prvé bod číslo 23, Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, je to druhé kolo první volby. Dále bod 24, Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, to bude to opakované druhé kolo první volby, a potom bod 29, Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady, 30, Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady, a konečně 31, Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu. To je první návrh za volební komisi. A potom ten druhý návrh se týká bloku čtyř volebních bodů, správní a dozorčí rady VZP. Je to tedy série návrhů na odvolání členů správní rady a potom dozorčí rady, poté návrh na volbu členů a náhradníků správní a dozorčí rady. Ta příští středa je z toho důvodu, že ještě nebyla vyčerpána desetidenní lhůta mezi podáním nominací, projednáním ve volební komisi a samotnou volbou. A teď ještě pro pana předsedajícího doplnění, prosba. Je to po konzultaci s legislativním odborem. Bod číslo 27 aby přesně zněl i v souladu se svým obsahem Návrh na volbu členů a náhradníků správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a bod číslo 28 aby zněl Návrh na volbu členů a náhradníků dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Jako další se hlásil pan poslanec Benešík.
KDU-ČSL tuto diskusi vítá a KDU-ČSL ji také dlouhodobě vede, nicméně tyto záležitosti byly projednány před necelým měsícem ve výboru pro evropské záležitosti, protože byly součástí mandátu premiéra. Pan premiér vyhověl. Pan premiér mě požádal, abych na čtvrtek svolal mimořádný výbor, kde se vyjádří k závěrům Rady, kde toto, předpokládám, bude stěžejní téma. Proto navrhuji, nebo přidávám se k návrhu, abychom diskusi o Dublinu IV zařadili na pátek jako první bod. Myslím, že ten návrh už tady je, že to jenom opakuji, z tohoto důvodu: aby to zítra mohl s odborníky probrat výbor, který je otevřený všem poslancům.
Nikým nevolení úředníci Evropské komise tím potvrzují svou nadvládu nad jakýmkoli členským státem, který neuposlechne jejich nařízení. Je vidět, jak je Evropská komise svou novolevicovou politikou multikulturalismu, genderismu, feminismu, postdemokratismu, ekofanatismu a eurofederalismu nebezpečná. Touto politikou potlačuje svobodu, demokracii, národní tradice a zvyky, a třetími pohlavími útočí dokonce i na tradiční rodinu, která musí být základem každého státu. Tento samozvaný elitář totiž přímo pro Deutsche Welle řekl - cituji: "Evropa imigranty potřebuje, a proto je třeba podpořit legální migraci. Lidé, kteří mají pocit, že je v Africe nečeká žádná budoucnost, do Evropy stejně přijdou. Pan Juncker tímto legalizuje nelegální činnost ekonomických imigrantů, ale už nám neřekl, kam je chce umístit. Ano, je to tak. Evropská komise bude chtít jimi zlegalizované ekonomické imigranty nacpat k nám, do Maďarska a do Polska. Počínání úředníků Evropské komise je čím dál tím více hanebnější. Vnucují členským státům multikulturní ideologii, která propaguje islám a islámskou kulturu, po které nikdo netouží. Pohrdají národními státy, pohrdají jejich suverenitou, pohrdají jejich svobodou, demokracií, kulturou a zvyky.
Děkuji za slovo panu předsedajícímu. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, návrh Dublin IV vznikl v dílně nikým nevolené Evropské komise bez konzultace a možnosti orgánů České republiky se na něm jakkoliv podílet. Možnosti vyjádření přichází až ke konci procesu, kdy je vysoké riziko přehlasování stejně tak jako v roce 2015 ohledně kvót. Vznik nového úřadu na evropské úrovni nadnárodního typu, který opět převezme část pravomocí národních orgánů, bohužel vidím jako historickou paralelu, která mi připomíná rok 1938 - mnichovskou zradu. Z pohledu předsedy bezpečnostního výboru je klíčové, aby všechny azylové, přistěhovalecké, vízové a cizinecké kompetence byly plně v rukou českých soudních a exekutivních orgánů, protože jde o rizika českého státu a českých občanů, které zastupují. Kromě ohrožení bezpečnosti státu migranty se jedná i o bezpečnost pracovníků detenčních a azylových zařízení, kteří s příslušníky policejních složek jako první přicházejí do styku s nelegálními migranty, a to zejména z důvodu nemožnosti stoprocentně prověřit jejich rizikovost po stránce zdravotní. Proto navrhuji naprosto kategoricky odmítnout tuto bezprecedentní doktrínu ze strany Evropské unie na suverenitu České republiky. SPD zásadně odmítá jakékoliv přesuny kompetencí v této oblasti na orgány Evropské unie. Při hlasování v orgánech Evropské unie musíme toto nařízení odmítnout v celém jeho rozsahu. Nejen v oblasti přidělování migrantů, ale i ve snahách o společnou podobu azylových řízení, spojování rodin a podobně.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Lubomír Volný, připraví se paní poslankyně Nevludová. Pane poslanče, prosím máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já osobě vnímám Dublin IV tak, jak byl navržen, jako jednoznačně nepřátelský akt, útok na naši státní suverenitu, jako vydírání a prakticky ultimátum. Vnucuje nám legalizaci nelegální migrace v typicky fašizujícím eurounijním stylu, který EU předvedla již při prosazování Evropské ústavy, posléze prakticky pouze přebalené a přejmenované na Lisabonskou smlouvu. Podpis Lisabonské smlouvy byl prozatím nejtragičtější chybou v historii české státnosti. Tehdy se vláda, která k takovému zásadnímu rozhodnutí podle mě nezískala mandát od voličů dobrovolně, a opět bez referenda, zřekla za nás za všechny významného podílu své suverenity. Ti, kteří za to mohou, již nejsou jejími členy a oni by Lisabon nikdy neschválili. Já jim věřím. Jeden rok získání státní suverenity a svobody a posléze tragické roky, kdy jsme o ni nadlouho přišli. Také rok 2018 se zcela jednoznačně zapíše do dějin naší země.
Poprosím vás, abyste se již usadili na svých místech a pokud možno snížili hladinu hluku v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Navrhuji, abychom určili za ověřovatele pana poslance Františka Kopřivu a pana poslance Jiřího Miholu. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 144 poslanců, pro 139, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Kopřivu a poslance Jiřího Miholu. Martin Jiránek do 10.00 z osobních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme zařadit nové body do návrhu pořadu schůze, a to Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, V souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu 6. schůze zařazen bod 36 - Odpovědi na písemné interpelace.
Já jsem včera pro tento svůj návrh sháněl podporu. Zařadil bych to, pokud bude schválen program schůze, po jednání Dublin IV, kde by měla být širší podpora, jak jsem se dozvěděl včera po mé komunikaci.
Já vám děkuji.
Proto je důležité, aby česká vláda zaujala svou pozici v rámci vyjednávání vlád Evropy. Je to stav, který nastal po snaze našich europoslanců, teď hovořím europoslanců České republiky v europarlamentu, upozornit na názory občanů České republiky. Tam jsme byli, dámy a pánové, přehlasováni. Tvrdě přehlasováni. A není to evropská byrokracie, kdo nás přehlasoval. Přesto se postavily proti. Bylo tady zmiňováno Rakousko. Ale ta změna postoje Rakouska souvisí se změnou vlády. Ano, já vnímám slova pana premiéra, který našel souznění s rakouským premiérem, a hledají cestu v rámci Evropské unie. To už máme sedm států. A již se blížíme k hranici žluté karty. Již se blížíme k hranici toho, co tento parlament neumí využít. To je totiž ten problém, který my tady skoro vůbec neřešíme. A prostě relevantně uplatnit žlutou kartu je obrovský problém. To už jsme si vyzkoušeli v rámci zákona o zbrani a střelivu, tedy evropské směrnice regulující tuto oblast, že jsme toto nebyli schopni. Jak to, že jsme nebyli schopni přesvědčit naše kolegy, kteří nám dneska ústy svých představitelů, vrcholných vládních představitelů, říkají "my vás podpoříme"? Minimálně pěti států. Ale zazněly i další dva, jak tady bylo řečeno. Prostě tady to někde skřípe. Ať se na mě kolegové nezlobí. Je to v možnostech tohoto parlamentu? Myslím si, že ano. Každopádně není vše prohrané, protože ta byrokracie Evropy, jak tady zaznělo, potřebuje souhlas nejenom Evropského parlamentu, potřebuje souhlas ještě exekutivy, Rady národních ministrů a dalších. A to významné slovo České republiky podpořené vládami dalších států má šanci něco změnit. Otázka je, že stojíme proti silnému odporu. Hovořilo se tady o sociální chartě. Samozřejmě je to karta, která se může zneužít a zneužívá se v diskusích ohledně migrace. Je to štědrý sociální systém, který tyto země mají a uplatňují v rámci migrace. Přicházejí různé modely, od kvotace dávek, rozdělení časového rozložení, od přiznání a další. A teď přicházíme na určité mantinely a určitá omezení toho, že jsme se dostali do vlastní pasti multikulturality a přístupu k lidem, kteří přicházejí do Evropské unie. Teoreticky tady zazněl příslib pana premiéra, že osobně zasáhne. Ale zase na tom jednání budou asi ministři vnitra ostatních států, čili tady vznikne nějaká disharmonie pozic v rámci té skupiny Rady ministrů, která toto bude projednávat a jednat. Tak budu apelovat na celou vládu. My jim to nemůžeme nařídit. My na ně můžeme apelovat.
Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů bych nyní přerušil 6. schůzi do čtvrtka 18. ledna 2018 do 11 hodin, pokud nikdo nemá něco proti. Není tomu tak.
Prosím, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, elektronicky přihlášený, po něm pan předseda Radim Fiala. Poslanec Radim Fiala, faktická poznámka. Nyní se vracíme k přihlášeným k obecné rozpravě.
Ano, všechno již tady bylo řečeno mými kolegy. Přesto bych chtěl svou řeč pojat jako takové malé opakování pro všechny, kteří si opravdu myslí, že Evropská unie je reformovatelná. Návrhem směrnice Dublin IV se bruselská administrativa definitivně odkopala. Kvóty na přerozdělování islámských migrantů se nedaří uplatnit, neboť jsou hloupé a nefunkční. Nevadí, říkají byrokraté z Bruselu, když to nejde silou, půjde to větší silou.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na debatu o nové azylové politice Evropské unie není možná na první pohled nejvhodnější politická konstelace. Parlament sice může zaúkolovat vládu, ta je ale bez důvěry a již brzy se odporoučí. Neznáme dokonce ani podobu finálního dokumentu, o kterém tady dnes tak plamenně hovoříme, protože, jak asi všichni víme, se nachází v prvním čtení v Evropském parlamentu. Hlas těchto států mohl být v rámci Evropské unie silnější a Brusel mohl zavčas dostat varování, že s podobnými záměry ve státech Visegrádu narazí. Chtěl bych v této chvíli upozornit, že to nebyla jen vláda Bohuslava Sobotky, ale také vláda Andreje Babiše. O těch všichni víme, že dnes nedebatujeme. Předpokladem pro úspěch je, že nejvyšší představitelé našeho státu budou jednat ve vzájemné shodě. Rád připomenu, že ten byl v minulosti mnohokrát velmi aktivní. Bohužel vláda na ně často reagovala vlažně. Na nesouhlasné stanovisko Poslanecké sněmovny tehdy dokonce reagoval slovy: "Nepotřebujeme plané řeči ve Sněmovně. Nic nevyřeší." Situace se ale dramaticky změnila. Dublin IV. může zasáhnout přímo do suverenity České republiky. V tom si dovolím zásadně nesouhlasit s některými z kolegů, kteří ho za ohrožení suverenity nepovažují. A když jsme v roce 2007 vstoupili do Schengenu, jen těžko mohl někdo předvídat, jak masivnímu náporu bude čelit jeho vnější hranice a jaká bezpečnostní rizika to Evropě přinese. Dnešním hlasováním musíme dát vládě silný mandát. Ať už to bude vláda Andreje Babiše, nebo vláda kohokoliv jiného.
Děkuji panu poslanci Bauerovi za vystoupení. Předtím, než dám další slovo, tak tady mám tři písemné omluvy. Žádné faktické poznámky nevidím. Proto budeme pokračovat v řádně přihlášených poslancích.
Zvolím neutrální oslovení dámy a pánové. Chtěl bych k problematice říct asi tolik. Co jsme ještě ochotni strpět? Nebo jinak - co jste ještě ochotni strpět? Říkají nám z tvrdého jádra Evropské unie například: propásli jste příležitost mlčet. Budoucí velice význačný člen německé vlády eurokrat Schulz už vyhrožuje zemím, které se nepodřídí, s pravým germánským řevem, který jsme zpoza západní hranice neslyšeli dobrých 80 let. Ženou nás k soudu, chtějí na nás uvalit sankce - a za co? Za to, že chceme sami rozhodnout a rozhodovat, kdo v naší zemi bude žít, nebo tam žít nebude? Když ustoupíme v tomto bodě, co nám ještě zbude tady v českém parlamentu? Hádky Kalousek - Babiš? Nebo co tady budeme řešit? Víte, já jsem táta čtyř dětí. Je vám jedno bezpečnost našich měst, naše tradice? Často se říká, že jsou to uprchlíci, ale upřímně ti lidé většinou nezachraňují vlastní životy, protože nezůstávají v té zemi, kde je bezpečno, ať už jde o Turecko a další země. Většinou nejdou ani pracovat, jdou za sociálním systémem. Oni tam šli pracovat. Nešli tam s vlajkou se srpem a kladivem, integrovali se a stali se součástí Švýcarska a svoje děti vychovávali jako Švýcary.
Já jsem byl na mezinárodní konferenci v Istanbulu právě o migraci především z Afriky. My musíme jednoznačně trvat na tom, že pod kontrolou je potřeba mít hranice, a je to selhání národních států dosti často. A to, že se na to nezareagovalo, to je pravda.
Děkuji. A než se posuneme k dalším přednostním slovům, tak tady mám nějaké faktické poznámky. Pan poslanec Benešík je současně přihlášen i do podrobné rozpravy. Chce s faktickou?
Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce vyhodnotit dnešní den a vůbec i to jednání, které teď proběhlo a kvůli kterému jsme měli tu hodinovou pauzu. Byla to škoda. Už jsme to tady navrhli v prosinci, ale chápu, že jste se mnozí potřebovali s tím problémem trošku seznámit, abychom si všichni uvědomili vážnost tohoto problému. Takže to je skvělá zpráva.
Pane kolego, předsedo Kalousku, prostou lidskou úctu mám ke všem kolegům a kolegyním a nikdy bych si nikoho nedovolil nálepkovat, že je hloupější. Připustím, že jsou tady, dokonce jich je většina, mladší než já, ale přesto i ti nejmladší považuji za kolegy, ke kterým mám hlubokou úctu.
S faktickou poznámkou pan předseda Okamura.
Mluvím o vážných věcech. Jestli s tím souhlasíte, tak bychom to změnili. Děkuji a požádám tedy Jiřího Kobzu, aby mě vystřídal.
Nevidím žádnou námitku, takže zpravodajem pro tento bod bude pan poslanec Kobza. Ještě než pan místopředseda přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím se dvěma omluvami.
Děkuji. Dovolím si říct, o jak vážný problém je. Začnu prostou statistikou. Ale co je potřeba udělat pro to, abychom to mohli vůbec dokázat? Podílela se Česká republika na rozvrácení Libye? Žel přístav Tripolis ani Benghází příliš bezpečné nejsou. Druhá otázka je, jestli jsme se podíleli nějakým způsobem na tom, abychom pomohli ukončit válečný konflikt v Sýrii.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová, po ní pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Zkusme si dát na stůl fakta, zkusme si opravdu věcně říct, co se odehrálo, co na tom bylo špatně, a na tom, co se odehrálo, bylo mnohé špatně, to nikdo nepopírá, a jaká jsou dlouhodobá věcná řešení.
Prosím.
Děkuji. Teď nechci říct přesně, jak dlouho, ale žádné řešení není. Existuje pohraniční stráž Frontex, která na svých lodích vozí imigranty do Itálie a do Řecka. Evropská unie tam posílá peníze a jediné, co Evropská unie vlastně řeší, je až ten důsledek, to znamená to, proč jsme se my dneska sešli a proč nechceme Dublin.